Věnovat větší pozornost sestavování rozpočtů státních fondů vzhledem k výrazným rozdílům při plnění rozpočtovaných částek na straně příjmů a výdajů. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji za pozornost, kterou jste věnovali stanovisku Nejvyššího kontrolního úřadu k návrhu státního závěrečného účtu.
Děkuji, pane prezidente.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Samozřejmě že jsou zde bývalí členové vlády, kteří se na tom podíleli a jsou dnes poslanci. Podle mého názoru jsou výsledky hospodaření rozpočtu za rok 2013 na první pohled, a to podle skutečně dosažené výše deficitu státního rozpočtu, možná chvályhodné, alespoň si tak někteří činí zásluhy, bijí se v prsa - já bych ale řekl kdyby. Tato neplánovaná, avšak o to reálnější restrikce se samozřejmě nemohla neodrazit v ekonomickém výkonu. To je skutečnost, to je realita. Otázka, jaké si můžeme z tohoto vývoje vzít poučení pro letošní a příští rok, pro sestavování rozpočtů na rok příští. Především to, že setrvačnost restriktivní rozpočtové politiky byla za pravicových vlád v České republice extrémně vysoká. Jde o zřetelnou absenci jasně formulované prorůstové hospodářské politiky. Politiky, která by mohla rozpočtové prostředky jasně směřovat k opatřením s potenciálem podporujícím právě ekonomický růst.
Hlasování končím. Nyní přistoupíme k projednávání bodu Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Nyní prosím, aby předložený návrh za navrhovatele uvedla ministryně sociálních věcí paní Marksová.
Dobrý den, vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, já mám dnes výbušná témata, včetně výbušnin.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Tedy jsou to chemické látky, abych byl přesný. Není to levice, pravice nebo střed. Všichni si pamatujeme ještě ty smutné události v Norsku. Pokud řeknou, že ne, tak bych potom apeloval na zkrácení lhůty na deset dnů. V prvním čtení bych ji načetl.
Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil předseda klubu ODS pan poslanec Zbyněk Stanjura.
Děkuji za slovo.
Děkuji, beru na vědomí. Tedy budeme projednávat předložený návrh podle standardního scénáře. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane poslanče. S faktickou paní poslankyně Chalánková. Prosím, vaše dvě minuty.
Já každopádně požádám, aby byla lhůta zkrácena na 30 dní v rámci projednávání potom ve výborech. To je jedna věc. Když nechcete, tak vás do Ameriky nepustí.
Poprosím pana zpravodaje o návrh usnesení. Zeptám se, zda chce ještě někdo vystoupit v podrobné rozpravě. Není tomu tak. Zeptám se, zda je zde zájem o závěrečná slova. Tento návrh byl přijat. Děkuji panu guvernérovi, děkuji panu zpravodaji.
Té bylo dosaženo především v oblasti neinvestičních nákupů a souvisejících výdajů včetně úrokových výdajů státního dluhu. Jde převážně o prostředky, které jsou nebo mají být kryty ze zdrojů Evropské unie.
Děkuji, pane vicepremiére.
Děkuji za pozornost.
Já také děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Pavla Ploce. Nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Semelovou.
Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, kolegové. Návrh zákona o dětské skupině vyvolal rozsáhlou diskusi jak při prvním čtení, tak na výboru či různých seminářích, kde jsme měli možnost slyšet názory pro i proti. Mnozí z diskutujících oprávněně upozorňují na potřebu rodičů s malými dětmi nastoupit do práce. Zájem rodičů je zcela pochopitelný. Velmi špatně jsou pak na tom z tohoto hlediska matky samoživitelky. Varující je údaj, že 50 % z nich se po rozvodu ocitá na hranici chudoby, do níž se propadají i se svými dětmi. Z tohoto pohledu je proto snaha matek či otců nastoupit co nejdříve do práce naprosto pochopitelná. Jiná otázka ovšem je, zda mají při současné nezaměstnanosti, zvlášť v některých regionech, vůbec šanci nějakou práci najít. Logický je v té souvislosti samozřejmě i zájem rodičů umístit dítě do předškolního zařízení. Jenže to je další problém. Řada mateřských škol a většina jeslí totiž v 90. letech zanikla a nyní sklízíme plody tohoto nesystémového řešení. Tímto úvodem chci zdůraznit, že rodičům, kteří hledají různé cesty řešení, naprosto rozumím. A v tom vidím problém. Přijetím tohoto návrhu se sníží kvalita péče o dítě, ať již pokud jde o neodpovídající prostory, vybavení, denní režim, stravování, kdy vyváženou zdravou výživu, kterou zabezpečují mateřské školy, má nahradit ohřívání balíčků, jež si každé dítě přinese z domova. Problematický je i věkový rozsah umisťovaných dětí od jednoho roku do zahájení povinné školní docházky. Tuto výhradu považuji za zásadní. Význam předškolního vzdělávání pro budoucí vývoj dítěte potvrzuje řada průzkumů, mimo jiné i lékařů, kteří prováděli výzkum mozku a došli k závěru, že nejvíce schopný pro získávání dovedností je do čtvrtého roku věku dítěte.
A myslím si, že to tak dělá každý zodpovědný rodič.
Já navážu na kolegyni, prostřednictvím paní předsedající, Adamovou, která to tady jasně řekla. My tady nepřicházíme bourat mateřské školky. My přicházíme s nějakou novou možností, s rozšířením nabídky předškolních zařízení. Toto ten návrh zákona neříká. A nepodceňujme ani to, co je možná úplně nejdůležitější, a to je vliv rodiny. Jestliže budeme mít špatnou výchovu v rodinách, tak nám sebelepší předškolní zařízení toto nenahradí. Děkuji vám za pozornost.
Prosím, pane poslanče.
Dobré dopoledne, dámy a pánové. Na úrovni vzdělávání v žebříčcích neustále klesáme. A není to jenom kvalitou vysokých škol nebo počtem bakalářů, kteří nemohou najít práci. Začíná to právě v těch mateřských školkách. A my se všichni rodíme jako originály a umíráme jako kopie. Pokud máme ovlivnit vzdělávací proces, tak je zbytečná diskuse o tom, jestli se to bude dělat v dětských skupinách, nebo v mateřských školkách, ale je potřeba výrazně změnit přípravu pedagogů, kteří tam působí. To vůbec není pravda.
Děkuji.
Děkuji panu poslanci. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Ale během hlubšího studia a při projednávání tohoto návrhu v jednotlivých výborech, jak pro sociální politiku, tak pro vědu a vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu a v komisi pro rodinu rovné příležitosti a národnostní menšiny, jsme došli k závěru, že daný návrh nemůžeme v této podobě podpořit. Pokud bude přijat v této podobě, sníží kvalitu péče o děti, stejně jako hranice bezpečnostních, hygienických a odborných požadavků na poskytovatele těchto služeb. A to není žádné strašení. To zákonitě povede potom k větším rizikům úrazů, poškození zdraví dětí a hlavně, a to zdůrazňuji, výchovného působení na děti. Musíme vnímat další nespornou a velmi závažnou věc a tou je kvalitní výchova dítěte. Všichni víme a už jsme to tady slyšeli, jak je právě toto období důležité pro další rozvoj dítěte a jeho přípravu na život. Problém vidíme v tom, že dětská skupina nebude zajišťovat vzdělávání dítěte zejména s ohledem na potřebu jistého dosaženého stupně rozvoje dítěte před nástupem povinné školní docházky. Zvýší se nároky na pedagogy prvních ročníků školní výuky, ale především to bude mít neblahý vliv na dítě. A to my prostě nechceme. Náš pozměňovací návrh také zabrání likvidaci veřejných služeb péče o předškolní děti, a to zejména systému předškolního vzdělávání, který jsme dlouhá léta budovali a okolním světem za to byli velmi kladně hodnoceni a oceňováni. Jsme zásadně proti komplexní privatizaci služeb poskytování péče o předškolní děti, kterou tento zákon legislativně upravuje a nastavuje. Všichni víme, že ne vše, co bylo v útrobách Ministerstva práce a sociálních věcí připraveno a bylo myšleno dobře, nakonec přineslo lidem prospěch.
To se netýká dětské skupiny. To jsou prostě firemní školy, které už jsou dávno schváleny ve školském zákonu. Takže dětská skupina se na tyto případy vůbec nevztahuje.
Děkuji paní poslankyni.
Vážené dámy, vážení pánové, já musím reagovat, protože tu zaznělo moje jméno. Prosím vás, nikdo nejsme spasitelem a nikdo nevíme, co tady bude za pár let. Spoustu věcí řekl pan kolega Opálka a já se k němu připojuji. Prosím berte to, že k tomu přistupujeme odpovědně a chceme poukázat na všechny věci, které se už v minulosti právě v sociálních službách udály.
Děkuji. A nyní prosím k mikrofonu pana poslance Váchu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. Já bych se vaším prostřednictvím obrátil na paní poslankyni Semelovou. Nemáte pravdu. Nemáte pravdu. Existují dětské skupiny, které normálně dneska fungují. To znamená, to je v podstatě experiment. Můžete se tam přijet podívat, jak to tam funguje, jak jsou děti a maminky šťastné, jak ty maminky jenom díky této dětské skupině mohly jít do práce. Teď pracují pro společnost, platí daně a dětská skupina funguje. Takže není pravda, že by všechny ty školky nebo to, co jste nazývala, dětské skupiny, byly firemními školkami. Opravdu, už teď existují dětské skupiny. Akorát potřebují mít zákon. Potřebují mít jistotu, na základě které budou fungovat.
Děkuji. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Dobrý den, paní předsedající, dobrý den, dámy a pánové. U nás v práci máme podnikovou školku, protože ve městech je skutečně potřeba nových míst v mateřských školkách. Stát, obce tato místa nevytvářejí, a proto rodiče využívají těchto podnikových nebo alternativních míst pro výchovu dětí do té doby, než se místo ve školce pro děcka uvolní. Rodiče mají zájem, aby děti byly ve školkách v místě bydliště, aby se už ten kolektiv vytvářel pro první třídu a následné vzdělání. Ale prostě pokud ta místa nejsou, tak se využívají možnosti alternativní. Podnikové školky, dětské skupiny touto alternativou být mohou. Pokud boom opadne, bude míst ve školkách dostatek, ať dětské skupiny prostě zaniknou.
Pane poslanče, já se omlouvám, že vám skáču do řeči, ale chci vyzvat vaše kolegy a kolegyně v celém sále, aby zachovali klid, abyste je nemusel překřikovat.
Děkuji za upozornění, nicméně už jsem chtěl stejně skončit. A narážím na poznámku pana poslance Opálky.
Děkuji za dodržení časového limitu a nyní prosím k mikrofonu řádně přihlášeného do rozpravy pana poslance Hegera. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já musím vyjádřit sympatie k tomu zákonu, přestože jsem velkým příznivcem mateřských školek, pokládám je za dlouholetý zdařilý konstrukt našeho školství a myslím si, že také vytvořily síť velmi kvalitních učitelek, celkem renesančně vzdělaných, které jsou schopné malým dětem mnoho věnovat. Je to otázka očkování. Vzhledem k tomu, že se paralelně s projednáváním tohoto zákona objevila velká aktivita lidí, kteří patří do sféry nepřátel očkování, někteří přímo jsou odpírači očkování a zcela zbytečně komplikují naši scénu mediální občasnými výpady proti povinnému očkování, které patří k jedněm z nejlepších úspěchů našeho zdravotnického systému. Věc samozřejmě vypadá velmi levně, když se začne říkat, jak je očkování nebezpečné a jak přináší určité komplikace. Ale je potřeba říct, že tyto názory vycházejí z nepodložených studií, které se označují za vědecké, ale nejsou jimi. Já bych proto varoval před přijímáním pozměňovacích návrhů, které by mohly tento status quo rozvolnit.
Už tady dneska byl zmiňován, a já ho proto zmíním jenom velmi stručně, a to jsou finanční úřady. Tam jste také šetřili. Kde vám škrtají ta místa na finančních úřadech? Tak jsem dostával jedinou odpověď: Na kontrole! Teď pan ministr financí Kalousek udělal úsporné opatření a mně z těch lidí zbyla polovina! Polovinu jsem musel propustit, aniž by se mi snížil počet kontrolovaných subjektů. A tak finanční úřady omezily počet kontrol. Takovým způsobem tady probíhalo tzv. propouštění, tzv. snižování počtu zaměstnanců. Prosím vás, už tady tyto věci neopakujte! Je přece jasné, jak se ty věci odehrály, jaké katastrofální důsledky to mělo. To si nepamatujeme jenom my, to si pamatují miliony obyvatel téhle země, kteří byli konfrontováni s výpadky ve fungování státu za vaší vlády.
Mám zde čtyři faktické poznámky. S první faktickou poznámkou poprosím pana poslance Votavu, aby vystoupil.
Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Dávám jako zpravodaj návrh na to, abyste procedurálně nechal hlasovat o ukončení rozpravy a věnovali se usnesení.
Musíme nechat doběhnout obecnou rozpravu. Tento bod není hlasovatelný. Z toho důvodu budeme pokračovat dál těmi, kdo jsou přihlášeni s faktickými poznámkami. První v pořadí je pan vicepremiér a ministr financí Andrej Babiš. V tom případě pan poslanec Bendl.
Když jsem byl hejtmanem, říkali mi: Nemůžete zrušit ze 12 úřadů, které řídí silnice, to nemůžete udělat. Nakonec jsou z toho čtyři ředitelství a žádná katastrofa se nestala. Nemocnice, to je klasický příklad tady taky. Co z toho všeho vznikne? To bude katastrofa! Krajský úřad za mého působení v okamžiku, kdy jsme byli v polovině jednoho volebního období, tak jsme si sami k sobě řekli: ne, musíme snížit počet úředníků! Taky jsem zevnitř úřadu slyšel to, jak to nepůjde, jak to bude strašný, co hroznýho se stane! To prostě není pravda.
Děkuji za dodržení času a poprosím pana poslance Laudáta s jeho faktickou poznámkou.
Když vám tady pan ministr financí říká, tak si to prověřte. Včera byl rozpočtový výbor, na druhý pokus schválil rozpočet NKÚ. Tak vy ty instituce necháváte žít na pokraji. Nedůstojné tahanice. V žádném případě. Ministerstvo financí v tuhle chvíli neordinuje efektivitu. Zeptejte se svých zástupců a pana předsedy, co se v rozpočtovém výboru už poněkolikáté ve věci předkladů Ministerstva financí děje.
Děkuji vám, pane poslanče.
Děkuji za slovo. To není žádné umění takhle hospodařit ve zdravotnictví. To se teď ukáže, jestli se rozkryjí ty smlouvy. Ale tak to nemůže být.
Po něm pan poslanec Bendl. Děkuji a požádám pana poslance Petra Bendla s jeho faktickou poznámkou.
Já jenom velice smírně. Začal s tím váš pan předseda, tak si nestěžujte na to, že tady tohle téma je! Protože já ho sem nevnesl.
Prostřednictvím vás předsedajícího, nevím, kde pan poslanec Bendl říká, že nejde o žádnou oficiální zprávu. Je to oficiální zpráva Evropské komise European Study on Corruption. Má to 333 stran a strana 85 až 89 je věnována Hořovicím a podobně, kde jste jmenován vy spolu s kardinálem Richelieu českého zdravotnictví osobně.
V tento moment neeviduji žádnou faktickou poznámku a velice rád předávám slovo paní poslankyni Chalánkové, řádně přihlášené do rozpravy. Máte slovo, paní poslankyně.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Běžela jsem honem a možná budu rychlá tak, jako by to byla faktická, ale já jsem řádně přihlášena.
A pokud se týká dálnic nebo výstavby těžké infrastruktury. Tam je klíč prosperity, jenže vy tady zatím děláte politiku - i pro příští rok budete rozdávat, rozdávat, rozdávat.
Mám zde jednu faktickou poznámku. Vaše dvě minuty, pane poslanče.
Dobrý den, vážení členové vlády, vážený pane místopředsedo, vážení kolegové a kolegyně. Minulé vlády ji určitě nevyužily. Je dobře, že kasu drží silný ministr financí, tak to má být v každém podniku, který má být prosperující, a také v každém státě. To není proto, že sKarta je špatně, ale způsob, jak se to implementuje, byl špatně.
Děkuji vám pane poslanče.
Přidržme se tedy obyčejných čísel.